Prosím další návrh. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Tak. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? To je, pokud vím, vše.
A já konstatuji, že byly odhlasovány všechny návrhy na usnesení. Děkuji.
Ano, děkuji. To by měly být všechny věci v rámci tohoto bodu, takže tím jej končím.
Přečtu omluvu. My se vystřídáme, takže děkuji.
Aha, pardon, paní zpravodajka, protože pan ministr mluvil mimo rozpravu s přednostním právem. Tak paní zpravodajko, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, přeji hezký večer. Dovolte mi, abych vám jako vyšetřovací komisí určená zpravodajka sdělila k tomuto bodu několik základních informací. Lhůta k předložení závěrečné zprávy byla několikrát prodloužena vzhledem k rozsahu a náročnosti vyšetřované věci. Vyšetřovací komise k OKD jednala 45 jednacích dní na 20 schůzích, přičemž jednání probíhala nad rámec běžného parlamentního provozu, často během prázdnin. Práce komise probíhala tak, že předmět činnosti byl rozdělen na tři části a každou část měla zpracovat skupina členů, jejichž závěry předložil určený zpravodaj. První část se týkala zahájení privatizačního procesu a ztráty majority státu v OKD, druhá část se týkala privatizace minoritního podílu státu v OKD a třetí část se týkala cesty OKD k insolvencím. Závěrečná zpráva tak vychází ze zpravodajských zpráv a podrobných analýz, které vyšetřovací komise zpracovala a které tvoří podklady závěrečné zprávy vyšetřovací komise. Závěrečná zpráva je společným a konsenzuálním dílem všech členů vyšetřovací komise, kteří v ní působili od začátku do konce a kterým byli nápomocni spolupracovníci z řad Policie České republiky, externích právních a ekonomických expertů a zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny. Vyšetřovací komise dospěla ke zjištěním, která jsou uvedena v závěrečné zprávě a která zde nebudu citovat, neboť se s nimi jistě každý seznámil. Veškerá zjištění jsou založena na objektivních skutečnostech, se kterými se komise seznámila, zejména na písemných důkazech a výsleších svědků. Další osud případu samozřejmě záleží na jiných orgánech, zejména na orgánech činných v trestním řízení. V souvislosti se závěrečnou zprávou přijala vyšetřovací komise následující konečné usnesení: zároveň jej a sekretariát komise pověřuje, aby příslušným orgánům poskytl nezbytné podkladové materiály a další zjištění komise; Na závěr své zpravodajské zprávy bych ráda poděkovala členům komise za kolegiální spolupráci a dále také spolupracovníkům vyšetřovací komise a zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny, kteří často nad rámec svých pracovních povinností vyšetřovací komisi pomáhali. Ráda bych také poděkovala vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny, že vytvořil pro fungování komise vhodné podmínky. Dámy a pánové, to je z mé strany na úvod všechno a další podrobnosti určitě doplní kolegové v rozpravě. Děkuji za pozornost.
V roce 2019 jsme si připomněli 30 let od sametové revoluce, která nám přinesla svobodu. Pokud tomu tak není, tak se bohužel stává pouze nástrojem, kde bezohlední zneužívají svoji moc a zloději kradou. Je nezbytné v souvislosti s dnešním projednáváním závěrečné zprávy komise a prošetřování kauzy OKD zmínit tento fakt. Pokusím se velmi stručně selským rozumem shrnout to, co se v OKD stalo. Pro pana Zdeňka Bakalu to byl nepochybně, jak se lidově říká, kauf. Pro daňového poplatníka, který uvažuje selským rozumem, je to ovšem věc, kde nejpříhodnější a nejslušnější výraz je zlodějna. Lidé, kteří zodpovídali v té době za státní majetek, a tedy i za majetek státu v OKD, se chovali buď jako naprostí diletanti, anebo byli součástí této zlodějny. Proč se tato věc vůbec mohla stát? A za druhé, že svoboda, která přišla v roce 1989, byla svobodou především pro darebáky, kteří okradli tento stát a jeho občany.
Otázka Evropské komise pak zněla: "Jak zdůvodníte tak velký rozdíl mezi cenami?" Ministerstvo financí vedené Bohuslavem Sobotkou však ani po tak jednoznačném podnětu nezačalo privatizaci prověřovat, a dokonce ani do Bruselu neposkytlo potřebné úplné informace. Především to, že stát zapomněl při prodeji dolu ocenit dvě desítky dceřiných společností OKD a další nemovitosti a že právě z důvodu těchto nedbalostních opomenutí či kriminálních zkreslení skutečného rozsahu majetku OKD byla privatizační cena tak směšně nízká. "Stanovisko pro Evropskou komisi jsem na ministerstvu nezpracovával já. Dámy a pánové, podle někdejšího premiéra Bohuslava Sobotky prý stanovisko odeslané Evropské komisi nepodepsal on, ale jeho náměstek Eduard Janota. A ten už, jak známo, podat svědectví o míře odpovědnosti Bohuslava Sobotky o tom, zda ministr byl pouze zcela neschopným a neinformovaným člověkem na odpovědném místě, nebo člověkem zcela srozuměným s tím, co se děje, nemůže. Ano, pozdější předseda vlády vždy měl a má v některých mimořádně závažných případech, za které nese osobní, funkční i politickou odpovědnost, pozoruhodně špatnou paměť. A vždy, když šlo o to, že by jako odpovědný úředník státu a ústavní činitel měl přiznat a nést odpovědnost za svá vlastní rozhodnutí a za zvlášť závažné rozhodování úřadu, který řídil, podle vlastních slov údajně nic nevěděl, nic nekontroloval, a vlastně nic neřídil. A privatizaci OKD a bytového fondu dovedl k cíli, tedy do rukou spekulantů kolem KARBON INVESTU a party Zdeňka Bakaly, právě tehdejší ministr financí Bohuslav Sobotka. On totiž opakovaně klamal občany. Vždyť ještě před volbami, které jej vynesly do křesla premiéra, sliboval, že stát se důrazně zasadí za zájmy poškozených. Výsledek všichni známe. Vytunelovaný podíl OKD a byty OKD, které vydělávají pochybným privatizátorům jejich nástupců desítky miliard, které odtekly z OKD a které nebyly zaplaceny v České republice, jsou toho důsledkem. Nejvíc na vzdělání a na zdraví. Jenom sledujeme, jak jedna aféra stíhá druhou, a každý další skandálek umožní, aby se na ten předchozí tiše zapomnělo. Pozoruhodná slova. Šetření zmíněných zločinů je tedy požadavkem spravedlivým a plně demokratickým. Jistě, v listopadu 1989 a v následujících letech se slibovalo ledacos. Neznám jediný důvod, proč bych takové usnesení neměl podpořit. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Nebudu nadužívat vaši trpělivost, protože již zde zaznělo hodně.
Chtěla bych se vás zeptat, jak se koukáte na tento nekoncepční postup v případě zpoplatnění silnic prvních tříd, zda už máte nějaká aktuální čísla, jak probíhá vývoj právě na takovýchto úsecích a zda hodláte reagovat na tuto situaci. Kostelec nad Černými lesy;
Vážená paní poslankyně, děkuji za dotaz. Čili berme to tak, že já jsem dneska za to zodpovědný se vším všudy. Nicméně myslím si, že tady se to možná trošku démonizuje. Potřeboval bych vědět případně, pokud to máte třeba změřeno, říkáte o desítky procent, tak to i něčím doložit. Jsou tam zástupci Ministerstva dopravy, vnitra, životního prostředí, SFDI, ŘSD, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, místní samosprávy. Takže víte, že se tam řeší krátkodobá opatření a dlouhodobá opatření. Nicméně jedna věc je se to domnívat, druhá věc je to mít něčím podložené.
Myslím, že i v Kostelci nad Černými lesy se k tomu chystají.
Čili pak si to tam musíme říct. Takže si troufám tvrdit, že je to nejrelevantnější sestava těch, kteří mají vliv na regionální infrastrukturu a dopravu.
Děkuji.
Dobré odpoledne všem. Vážená paní ministryně, možná se i do vašich rukou dostal otevřený dopis, se kterým se na mě jako na poslance za Královéhradecký kraj obrátili ředitel základní školy společně se starostou města Úpice. Ten dopis mám tady. Pokud jej nemáte k dispozici, tak vám jej mohu případně později předat. O co se jedná? Ale za nejzávažnější považuji přístup rodin z těchto lokalit k základnímu vzdělávání svých dětí. Škola má vzdělávat, ale vychovávat musí rodina. V tom ji žádná škola nemůže nahradit. S podobnou situací se samozřejmě snaží vyrovnat i řada jiných měst, ve kterých vznikly podobné sociálně vyloučené lokality. Vím, že to řešení nebude jednoduché. Jak hodlá stát řešit katastrofální docházku dětí do školy, často omlouvanou jejich rodiči? Jak hodlá stát donutit rodiče, aby vedli své děti ke kázni a slušnému chování ve škole a zájmu o vyučování? Jakými prostředky stát zabrání tomu, aby rodiče netolerovali ztrátu a poškozování učebních pomůcek, které tyto děti dostávají zdarma? Jakými prostředky zajistí, aby po každém přestěhování rodiny se dítě v novém bydlišti okamžitě přihlásilo do školní docházky?
A jsou to zejména klienti našich úřadů práce ve smyslu zaměstnanosti a také žádostí o pobírání zejména nepojistných sociálních dávek.
Tak jeden z nich říká, že kdyby tehdy býval věděl, že pravděpodobně podobnou technologii už Agrofert využíval v Německu, tak by nikdy ten projekt nemohl dostat bodové hodnocení za inovaci a propadl by. Tady cituji doslova, stejně jako další zjištění, která jasně vyvracejí, že by mělo jít o inovativní projekt.
Prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.
Ale teď nemám pocit, že působíte normálně. Za vás se vracely: 32 miliard. Ale když už jste to začal, tak celkově ta investice je 617 milionů. To je asi pro vás těžko pochopitelné. A vůbec nechápu, co vás to napadlo tady řešit. Stačí, že máme europoslance, kteří se připravují na křížovou výpravu do České republiky - naši...
Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz.
Já jsem se přesto chtěl zeptat na tu dotaci, protože souvisí s působností vlády, protože o té dotaci rozhodovalo ministerstvo. O tom není sporu, a tím pádem je to v působnosti vlády a naprosto to patří sem na debatu. Stejně kdyby nebyl tam tento argument, tak je to naprosto přiléhavý dotaz a interpelace, protože se samozřejmě týká vašeho působení. Přijde vám správné, že ministerstvo tu dotaci udělilo a že o ni Agrofert žádal, i když nenaplnil podmínky inovativnosti? To je věcná otázka. Na ní vlastně není ani nic tolik politického, jak by se mohlo zdát. A další dotaz, protože Agrofert žádal už předtím o jinou, podobnou linku pro společnost Profrost, a tehdy žádnou dotaci nezískal , přestože to bylo velmi podobné.
Víte, tam byly volby. Už nevím, jak to bylo. Tak jsem tam šel. Přišli koně, koukám na to. A vy jste tam tuším taky seděl. A zaměstnalo to lidi. Vy jste v roce 2008 udělal smlouvu na královský průvod za 43 milionů. Takže spíš vysvětlete lidem, jak jste privatizovali nemocnice s Bendlem a proč jste dávali 43 milionů na takové nesmysly. Takže nechte to být radši. Zkuste se chovat normálně. Já Agrofert neřeším. Já jsem jako odešel.
A nyní bude interpelovat pan předseda Fiala ve věci superministra Havlíčka.
Uplynulé dny byly plné vládních kauz a afér. Na tom se snad oba shodneme. Když si to dáme do kalkulačky, tak nám vyjdou zhruba nějaké 2 miliardy. Vy jste to zahrál do autu. Vyměnil jste, vyhodil - nevyhodil z Ministerstva dopravy Vladimíra Kremlíka. Na to ministerstvo jste přehodil superministra Havlíčka. A vy jste mu k tomu přidal výstavbu silnic a dálnic; pokažený mýtný tendr, díky kterému budeme možná první země na světě, která bude mít dva mýtné systémy; Myslím, že to je celkem dost výzev pro dva ministry. Já opravdu nechci shazovat schopnosti pana ministra Havlíčka, ale myslím, že tohle by nezvládl ani ten Harry Potter, kterého jste tady zmiňoval ve svém nedávném projevu.
Teda pana premiéra. Pardon. Pardon. Člena vlády a premiéra vlády České republiky.
Pardon. Tak jako kdybych tady četl... Vy máte ten problém tu značku. Nevěděli jsme o tom. Radary - pan Metnar to vysvětloval. Ale až sem přijde, interpelujte ho. Já budu rád.
Poslouchal jsem první část debaty a teď poslouchám interpelaci paní kolegyně s tím, že mluví o systému a nesystémovosti. Jestli to je cíl pirátů, aby zabránili všem ostatním poslancům, aby mohli využít svého práva interpelace a museli tady čekat, než se páni piráti vypovídají vůči nepřítomnému premiérovi, tak se na mě nezlobte, znehodnocujete článek 53 Ústavy České republiky svým nechutným předváděním se v této Sněmovně! To je opravdu nechutné! Tak víte, jak to je, tak se ptejte těch, kteří jsou za to odpovědní. Jestli pana ministra zahraničí, který je přítomen a čeká na to, že odpoví na písemnou interpelaci jiného poslance. Vy tady nejste jediní! I ostatní poslanci mají své voliče a mají právo se ptát!
Takže necháme proběhnout faktické poznámky a poté budeme hlasovat o přerušení bodu. V tom případě první pan poslanec Bartoš, poté pan poslanec Lipavský, poté paní poslankyně Richterová.
Nevím, co na dotazu Olgy Richterové ve věci, která se týká handicapovaných lidí a slev na jízdném, bylo nechutné. Jak zneužila svůj čas nebo váš čas, jak vy jste zde řekl. Takže pokud Olga Richterová vystupuje k věci, nechte ji demokraticky si zvolit, koho interpeluje v této věci. Premiér si tento úspěch, v uvozovkách, tento tunel reálně nazývaný, sám vymyslel, takže prosím vás nehodnoťte emotivně a sprostě vystoupení vašich kolegů! A mohl bych vzhledem k věcem, které zde od vašich poslanců zaznívají.
Ještě jedno faktické zpřesnění doplnění. Slevy na jízdném jdou plně za rozhodnutím pana předsedy vlády. Proto je to téma, kde je to zase na jeho rozhodnutí, jak bude rozšířena ta skupina osob. On se k tomu nevyjádřil v odpovědi, přitom ti lidé se ho tázali, zdokumentovaně, už mnohokrát. A na to konto já jsem si tady asi z pohledu některých dovolila upozornit, že jde o objektivní velký problém. Že ty slevy jsou jen zdánlivě plošné a že to je zodpovědnost pana premiéra, aby toto dořešil.
Další faktická, pan poslanec Plzák. Nebo je to omyl v přihlášení?
Děkuji, dobré dopoledne.
A výslovně se v ní konstatuje, že předseda vlády organizuje činnost vlády a vystupuje jejím jménem. To znamená, že je naprosto v pořádku, jestli se poslanci obracejí s jakýmkoli dotazem týkajícím se činnosti vlády na předsedu vlády. Obracejí se na předsedu vlády, který jedná jejím jménem. Je to logické a myslím, že v tomto směru není potřebné, a dokonce ani možné, ani přípustné poslance napomínat.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, tak ono jde o to, že pan premiér teď ráno byl v Litvínově na hokeji nebo co, tak asi tady být nemůže. Takže to je vidět, co jsou jeho priority. Samozřejmě to tak je, že premiér zodpovídá za celou vládu, on ji organizuje, on je zodpovědný za to, že nám tady včera propadlo mnoho zákonů, protože není schopen si řídit vládu tak, aby tady byli buď ministři, nebo členové vlády, anebo aby se dostalo písemného pověření. To je také jeho zodpovědnost. A druhá věc. Pokud tady někdo křičí, tak jsou to jiní. A budu rád, když pan kolega Plzák prostřednictvím pana předsedajícího bude umravňovat i ty ostatní včetně svého předsedy.
Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, velmi stručně. Já jsem se nepřišel zastat předsedy vlády, že nepřišel na interpelace. Já jsem se přišel zastat ostatních kolegů, kteří mají stejné právo - také mít otázku odpovězenou na tu písemnou interpelaci. A od té doby máme jedinou věc, že v ústních interpelacích musíme losovat, aby se na ty ostatní dostalo. Ale u písemných interpelací opravdu losovat zatím nemůžeme. Nebo budeme muset změnit jednací řád, aby měl každý stejné právo.
Toto rozhodnutí bylo následně realizováno zejména Bohuslavem Sobotkou. Chybné bylo již samotné rozhodnutí o zahájení exkluzivního jednání o prodeji akcií s majoritním akcionářem OKD, společností KARBON INVEST. Toto rozhodnutí, které bylo zdůvodňováno snahou zajistit stabilitu společnosti OKD a zachovat zaměstnanost, bylo snad dobře míněno, nicméně bylo založeno na naivní a na zcela mylné predikci budoucího vývoje a chování majitelů společnosti KARBON INVEST. Takovémuto postupu přitom nic nebránilo. Fond národního majetku neuvěřitelně nedbale přistoupil k formulaci zadání pro znalecké posouzení hodnoty akcií společnosti OKD. Prioritou pana Sobotky nebylo získat objektivní a kompetentní názor na hodnotu prodávaného balíku akcí, ale čistě vytvořit podklady k simulování jednání s odbornou péčí. Ministr financí Sobotka chtěl prodat minoritní podíl státu v OKD co nejrychleji a v podstatě za jakoukoliv cenu. Opakuji 4 700 hektarů pozemků! To jsou další v dnešní době desítky miliard. Naše vyšetřovací komise měla možnost se do detailu seznámit s tím, jak byla připravována smlouva o koupi akcií OKD, jejímž garantem byl ministr financí Sobotka. V původní variantě smlouvy bylo kupujícímu uloženo vymezit bytové jednotky a tyto bytové jednotky, pokud bude nájemcem fyzická osoba, nabídnout převod bytu. Takovéto ustanovení jednoznačně garantovalo to, že horníci své byty dostanou. Je naprosto nepochopitelné a neomluvitelné, že Sobotka nechal právničkou KARBON INVEST toto jasné a jednoznačné ustanovení vyškrtnout.